Ještě než otevřu rozpravu, tak zde mám tři omluvy. Pan poslanec Urban se omlouvá po zbytek jednacích dní této schůze ze zdravotních důvodů. Otevírám rozpravu. Ještě než dám slovo paní zpravodajce, tak zde mám faktickou poznámku pana poslance Chalupy.
Zdá se mi to neefektivní využití.
Děkuji, pane předsedo.

Proč tedy uvažujeme o velkém kroku zpět?

Zajištění potřeb rodičů by mělo komunikovat s potřebami dětí.

Navrhuje volbu alternativ. Kam se ztratila práva dítěte?

Děkuji.
Rozpočtový výbor přijal totožné usnesení, takže si myslím, že můžeme pak hlasovat pouze o usnesení hospodářského výboru.
První návrh usnesení bych poprosila pana poslance Petra Adama, aby nám zopakoval na mikrofon, a poté ho budeme hlasovat. A nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Zbyňka Stanjuru, zda by mohl znovu přednést návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.
Podle mě jsme se s tím bodem už vypořádali předchozím hlasováním.
Já zde mám hlasování o jednotlivých návrzích, proto takto postupuji.
Fakt nemá cenu, abychom přijali pod různými čísly dvě stejná usnesení. Není to žádný odpor nebo něco.
Dobře, v pořádku. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemám nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím, je to hlasování číslo 152, do kterého je přihlášeno 162 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Jestli se chcete bavit a projednávat jiné věci, jděte prosím vás do předsálí a nerušte projednávaný bod. Děkuji vám.
Úsměvné je, že se tak ptají ti, kteří nejenže se na těchto podivných kauzách podíleli, ale nesli a stále za ně nesou především politickou odpovědnost a v době, kdy zastávali své funkce, měli možnost těmto věcem bránit a zabránit. Bohužel marně čekám na to, kdy někdo z těchto našich kolegů poslanců vystoupí a k této odpovědnosti se z tohoto místa přihlásí. Mír totiž není zadarmo, a jak říkal kdysi pan Werich, morálka, která není futrovaná klackem, je k smíchu. Bohužel na úrovni NATO je to závazek jednotlivých členských států přispívat přesně definovaným procentem z HDP národních ekonomik. Pokud nechceme dodržovat smlouvy a dohody, pak je zrušme, nebo ještě lépe, neuzavírejme je. Pokud ale byly uzavřeny, bylo by čestné je dodržet. Chápat výdaje na obranu jen z pozice finanční, čistě ekonomické, není dle mého názoru správné. Nyní máme prázdné výstrojní sklady.
Já vás přeruším. Takže pak se přihlaste do diskuse. Teď nás poinformujte o tom, jak jednal výbor. Děkuji vám. Mám zde přihlášku pana poslance Chalupy, řádně přihlášeného.
Jasně to odhaluje myšlení nejen politiků, kteří dnes řídí Ruskou federaci, ale i ukrajinských politiků.
Není tomu tak, takže končím všeobecnou rozpravu. Oba dva se zříkají závěrečného slova. Žádné návrhy nebyly předneseny. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Ne, takže není faktická poznámka. Návrh byl schválen. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chtějí mít závěrečná slova. Ne. Ani jeden z pánů nechce mít závěrečné slovo. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Tímto zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Tímto konstatuji, že návrh byl zamítnut do dalšího projednávání.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Navrhovaná doba je na dobu pěti let.
Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Marie Benešová.
Dobrý večer, dámy a pánové. Tento vládní návrh, jak už paní ministryně zde sdělila, v podstatě precizuje původní princip o stanovení délky funkčního období jednotlivých funkcionářů Nejvyššího soudu a vrchních soudů a nebyla původně stanovena u předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu rovněž tedy délka funkčního období. Rusnokova vláda projednala na svém posledním zasedání tento návrh rovněž tedy bez rozporu a propustila ho dál. Mezitím se vlády vyměnily a současná vláda s důvěrou tento návrh v podstatě adoptovala. S návrhem se proto ztotožňuji a podporuji jej a doporučuji hlasovat, aby byl schválen v prvním čtení.
Táži se paní navrhovatelky či zpravodajky, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Nejdříve tedy výsledek volby předsedy vyšetřovací komise Sněmovny ke kauze Opencard. Jeden lístek odevzdán nebyl. Znamená to, že v prvním kole kvora nebylo dosaženo a nebyl zvolen nikdo. Ve druhém kole byl zvolen Milan Grmela. Kvora tedy nebylo dosaženo a ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. A do třetice volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu. I tato volba končí a Sněmovna opět bude vyhlašovat novou nominaci, novou výzvu k podávání nominací. Teď to bude rychlé, i sčítání bude velmi rychlé. Poté může sněmovna pokračovat a my hned po sečtení vás seznámíme s výsledkem voleb.

Pokud by byl přijat zákon o dětských skupinách v tomto znění, jdeme vstříc postupné likvidaci sítě mateřských školek a celé vysoké úrovně předškolního vzdělávání v České republice.
Zákon o dětských skupinách by mohl mít podtitul: Děti rostou, není na co čekat. Možná 100 tisíc, protože 50 tisíc dětí bylo odmítnuto k přijetí do mateřských škol. Tato záležitost trápí nejen rodiče, ale následně i obce, které trpí nedostatečnou kapacitou a v posledních letech vynakládaly významné finanční prostředky na výstavbu a rozšíření jejich kapacit. Musí však myslet na udržitelnou kapacitu, nikoli na populační vlnu, a právě zákon o dětských skupinách by mohl vyřešit tento problém, protože na řadu obcí čeká problém další a to je výstavba základních škol. Kromě obcí se již osvědčila tato záležitost ve firmách, které zprostředkovávají kontakt maminkám s pracovním prostředím a zároveň se snaží udržet si osvědčené a zkušené zaměstnankyně. Kombinují to též se zkráceným pracovním úvazkem či s prací z domova. Nesmíme zapomenout ani na vysoké školy. Fungují již dětské skupiny při vysokých školách, kde mají možnost studující maminky dokončit studium, a samozřejmě je zde prostor i pro vyučující. Druhý bod, který je velmi důležitý, je to, že zde bude možnost volby pro rodiče a pro jejich děti, které mají specifické potřeby a prostředí mateřských škol není zcela vhodné. Třetím bodem, který je velmi důležitý a pomohl by rovným příležitostem pro ženy s malými dětmi. Kariéra mužů a žen se totiž vyvíjí stejně až do okamžiku odchodu matky na rodičovskou dovolenou. V rodině totiž dochází často k velkým hádkám v momentě, kdy rodina nemá dostatečné množství finančních prostředků. Jestliže bude moci maminka nastoupit do zaměstnání, mohl by se tento problém vyřešit. Z výše uvedených důvodů klub TOP 09 a Starostové tento návrh v prvním čtení podpoří, ale budeme navrhovat pozměňovací návrhy, které vyplynuly z diskuse na semináři, který jsme uspořádali společně s paní poslankyní Putnovou za účasti některých poslankyň a pod záštitou paní ministryně. Dámy a pánové, doufám, že i vy podpoříte tento zákon v prvním čtení, a to z toho důvodu, že rodina je základ života.
První je paní poslankyně Putnová a potom pan poslanec Opálka. Prosím, paní poslankyně, máte dvě minuty.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Nikoli, není tomu tak. Je to doplňkové zařízení a nebavíme se o nějakém virtuálním řešení, protože jak už řekla paní poslankyně Kovářová, máme už zkušenosti a dobrou praxi. Dovolte, abych uvedla příklad brněnské Edisonky. Je to dětská skupina, která funguje při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Možná je to náhoda, že děkankou této fakulty je žena. Každopádně chci sdělit několik základních statistik, které vám pomohou při rozhodování. Je to dětská skupina, která disponuje 8 místy, které sdílí 67 dětí. Probíhá elektronická registrace, která umožňuje, aby si rodiče předem objednali hlídání v době, kdy budou potřebovat.
Další faktická poznámka je pro pana poslance Opálku.
Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jen abychom nežili v nějaké idealistické představě, že to bude řešit zaměstnanost matek. Nemysleme si, že budeme řešit ekonomickou situaci rodin plošně. Jedná se opravdu o užší skupinu kvalifikovaných či nedostatkových pracovníků a to rozhodně neřeší problém všech.
Dnes nám vláda předkládá návrh o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dle mého názoru se jedná o pozitivní krok, který byl rovněž vzhledem k současné situaci nezbytný a nevyhnutelný. Nezbytnost a nevyhnutelnost spatřuji především v nedostatečných kapacitách v zařízeních péče o dítě, zejména v jeslích a mateřských školách, jak už bylo zmíněno.
Děkuji, paní předsedající. Tentokrát vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, tedy seznámím s výsledkem druhého kola tajné volby předsedy vyšetřovací komise Sněmovny ke kauze Opencard. Konstatuji, že bylo vydáno 164 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 162 platných i neplatných hlasovacích lístků.
Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali celý program jednání schůze, tímto schůzi končím a těším se na setkání na příští schůzi.
Prostě měla. V teorii státu, teď nemyslím v teorii práva, ale v teorii státu konkrétně samozřejmě územní plebiscity jsou běžnou součástí od teorií dělby moci, od pana Montesquieua a dalších teoretiků státu. Prosím tedy nezaměňovat. To jsou dva kroky, které nám chybí k tomu, abychom naplnili to, co tady ústavodárce v roce 1992 zamýšlel a předpokládal, přestože se tomu kladly kdykoli po roce 1993 určité překážky, dokonce se snižovala úroveň některých právních norem. Tolik tedy na úvod mého vystoupení a snad na závěr jenom tolik: Přál bych si, aby po 22 letech se do České republiky referendum vrátilo, tak jak tady do roku 1992 bylo.
Děkuji panu poslanci. A nyní mám s faktickou přihlášeného předsedu klubu KSČM pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi v této chvíli, abych požádal na přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání do 17 hodin. Děkuji.
Ano. Tedy já vaší žádosti vyhovím a vzhledem k tomu, že na 17. hodinu máme pevně zařazené body k projednávání, tento bod v tuto chvíli přerušuji.
Svolávám klub KSČM teď hned v prostorách klubu.
Další argumenty pro podporu zákona jsou: Účelem zřizování dětských skupin není dosažení zisku. Zřízení dětských skupin vytvoří nová pracovní místa pro pečující osoby. V ostatních případech budou dětem zabezpečovat stravu rodiče. Odpadne tudíž možný a v současné době poměrně častý problém s nemožností přípravy jídel pro alergiky a jinak hendikepované děti. Zaměstnavatelé si budou moci nechat daňově uznat náklady spojené s poskytováním služby o děti. Stát novou úpravou rovněž neprodělá, jelikož návratem zaměstnanců do zaměstnání porostou také příjmy státního rozpočtu zejména z daní z příjmů. Na základě vlastní zkušenosti s problémem najít zařízení k umístění dítěte mladšího tří let, pokud se rozhodnete jít do práce dříve, a nemusí to být zrovna minulá doba, ale i současná, chci tento návrh podpořit, požádala jsem o to i kolegy našeho klubu, a budu hlasovat jednoznačně pro.
Budeme pokračovat v rozpravě.
V úvodu bych chtěla říct, že poslanci hnutí Úsvit propustí tento návrh do druhého čtení, ale dovolte mi sdělit názor i z jiného pohledu na tento návrh zákona a poukázat na některé věci v něm. V návrhu zákona je, že službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytovaná mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřená na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. V paragrafu 21 tohoto zákona, o kontrole, se píše, že kontrolu plnění podmínek provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce a hygienické požadavky na prostory a na provoz kontroluje hygienická stanice. Ale já se ptám, kdo bude kontrolovat plán výchovy, rozvoj schopností se zaměřením na formování osobnosti dítěte? Je to přece vysoce odborná činnost a zvlášť u dětí do šesti let věku. Konkrétní podmínky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. Vše by bylo v pořádku, kdyby tyto alternativy vznikaly především tam, kde je nedostatek míst v mateřských školkách, ale to zákon neomezuje. Všichni víme, jak přísná kritéria musí splňovat mateřské školky. Ale je to tak správné. Pedagogičtí pracovníci mají v rukou osobnosti, které formují a vychovávají. A znovu vyslovuji obavu, aby alternativní péče o děti se nestala péčí stálou a převažující v České republice i na místech, kde je dostatek míst v mateřských školkách. Nemám nic proti tomu, aby se vraceli rodiče dříve do pracovního procesu a snížilo se tak riziko ohrožení chudobou pro nedostatek příjmů, aby měli postaráno o děti. A věřím, že to předkladatelé myslí opravdu vážně, že je to jen přechodná alternativa péče o dítě, protože sami víme, jak se bude vyvíjet demografie v naší zemi. Dokonce by se mi líbil i návrh, aby poslední rok před vstupem do základní školy byla docházka do mateřských školek povinná a v rámci základní školy. Proč vyslovuji svoji obavu zde? Nebudu tady ani připomínat, jak důležitý je vývoj dítěte do šesti let věku a jak je potřebné důsledné pedagogické vedení těchto dětí. Mnozí z nich dostávají kvalitní základy právě v mateřských školkách. Není žádným tajemstvím, kolik dětí má různé vývojové poruchy, vady řeči, které se vyskytují u dětí v posledních letech čím dál častěji. Hnutí Úsvit přímé demokracie prosazuje a bude prosazovat tradiční rodinu. V našem případě by těmi skláři byli pedagogičtí pracovníci v mateřských školkách. Dovoluji si ještě z tohoto místa reagovat na výtku pana poslance Kalouska z minulého týdne a prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla vyřídit panu Kalouskovi, že jsem si tento příspěvek připravovala sama. Dále bych mu chtěla vzkázat, že asi nikdy nebudu dosahovat jeho řečnických kvalit, ale budu usilovně na tom pracovat. A jako člověk přiznávám, že mám někdy i trému z toho postu, který tady zastupuji. A v úplném závěru bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěla vzkázat panu Kalouskovi, že jsem velmi ráda, že tady je. O to více si vážím lidí milých, příjemných a slušných, s kterými se zde setkávám.
Nicméně k finálním návrhům hospodářského výboru, které přijal tento výbor, jsou návrhy, se kterými souhlasím, protože věcně souvisejí s předmětem navrhované právní úpravy. Je tady návrh ministra zemědělství, aby něco podobného bylo učiněno i pro akciové společnosti, bývalá zemědělská družstva. I tento návrh podpořím, byť s větším váháním než návrh první. Děkuji za pozornost.
Protože pokud jsme ve třetím čtení, tak tam mohou být prováděny pouze jazykové korektury a legislativně technické úpravy.
Ano, máte pravdu, paní poslankyně. Takže to pouze pro pořádek, abychom si zopakovali jednací řád. Máte slovo, pane poslanče. Chci se zeptat, zpochybňujete hlasování? Mám zde řádně přihlášené do diskuse. Tak pojďte, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, pane ministře, já se pokusím tady uvést věci na pravou míru, protože posledně při rozpravě ve druhém čtení jsem se tady ptal na vlastnictví Centrálního depozitáře cenných papírů. Vlastníkem je vídeňská burza. Jen tak mimochodem, má 931 036 kusových akcií napsaných na jméno v listinné podobě.
Zopakuji to, že jsme ve třetím čtení zákona.